A poslední důležitá věc, bude tam vypuštěna ta přechodná roční lhůta pro registraci. Čili pro nás toto řešení je přijatelné, tedy že bude přehlasováno veto prezidenta republiky, bude přijat zákon o dětských skupinách a v nejbližším možném termínu bude přijata novela řešící tady ty záležitosti, které jsem zmínil a které jsem diskutoval. Vědí o tom i ty zúčastněné skupiny. Možná by někteří z nich preferovali tu druhou verzi, kterou jsem rovněž zmínil, ten poslanecký návrh napříč poslaneckými kluby. Každopádně akceptují tady tuto dohodu jako reálné řešení problému. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Pouze upozorňuji, že na 11.30 jsme si napevno zařadili bod volby členů vyšetřovací komise, takže budu muset projednávání tohoto bodu přerušit.
Stát by se měl vměšovat do záležitostí občanů jen tam, kde předpokládané pozitivní důsledky zásahu vysoce převyšují ty možné negativní. Evidentně to není případ tohoto zákona. Já budu respektovat koaliční dohodu. Přesto bych si ale dovolil apelovat na ty, kteří budou tu novelu zpracovávat, aby přestali pracovat ve smyslu prospěchu nebo neprospěchu mateřských školek, lesních školek, dětských skupin nebo jiných zájmových institucí, ale aby pracovali a vytvořili novelu ve prospěch rodičů.
Kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. Nyní pan zpravodaj tu část usnesení výboru, kterou schvaluje Poslanecká sněmovna, jenom připomene.
Děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Nejdříve usnesení, které předložil pan zpravodaj. Požádám vás o přihlášení svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Nyní návrh, který předložila paní poslankyně Jana Černochová. Kdo je proti? Děkuji vám. I toto usnesení bylo přijato. Zprávu jsme vzali na vědomí a přijali jsme i další část usnesení. Pokračovat budeme bodem Pan ministr obrany je připraven a z pověření vlády tento tisk uvede. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co je cílem tohoto návrhu? Cílem je reagovat na negativní vývoj bezpečnostního prostředí. Toto řešení odpovídá praxi etablované v posledních letech. Ve světle negativního vývoje bezpečnostního prostředí a z toho vyplývající potřeby flexibility a připravenosti návrh mandátu obsahuje tradičně uplatňovaný přístup a nově regionální přístup. Tradičně mandát obsahuje nasazení do konkrétních operací v konkrétních zemích, včetně Balkánu a severní Afriky, a nasazení do Sil rychlé reakce NATO a bojových uskupení EU. Regionální přístup umožňující nasazení v regionech klíčových pro naši bezpečnost v rámci případných budoucích misí NATO, EU či OSN. Regionální přístup je v návrhu mandátu využit pro případné nasazení v oblasti Blízkého východu, severní Afriky a Sahelu. Jedná se o krajně nestabilní a rizikovou oblast ležící v bezprostřední blízkosti Evropy. Tamní vývoj má silně negativní dopad na naši bezpečnost. V menší míře je regionální přístup navrhován i pro oblast Balkánu. Regionální přístup předem stanoví politické zadání našim ozbrojeným silám a umožní jejich systematickou přípravu na nasazení v případných nových operacích ve vymezených krizových regionech. Ve stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí dále posílí naši připravenost rychle a efektivně se zapojit do operací mezinárodních organizací, jichž jsme členem. Účel a mantinely regionálního přístupu. Nasazení je v navrhovaném mandátu omezeno početně a geograficky. Vždy se bude jednat o multilaterální operace v rámci příslušných mezinárodních organizací NATO, EU, OSN. Každá z komor Parlamentu má ústavní pravomoc kdykoli odhlasovat ukončení naší účasti v misi. Schválení vyslání do konkrétní operace vládou a následné informování obou komor Parlamentu, tedy postup navržený v souvislosti s regionálním přístupem v bodech 4 a 5 usnesení, není ničím novým, ale je v souladu s dlouholetou praxí, opakovaně schválenou oběma komorami Parlamentu. Již od roku 2005 se tento přístup uplatňuje v případě vyčleňování do Sil rychlé reakce NATO a do bojových uskupení EU. Schválením návrhu Parlament podpoří přesvědčení vlády, že oblasti Blízkého a Středního východu, severní Afriky, Sahelu a Balkánu jsou klíčové pro naši bezpečnost a že jsme připraveni se aktivně podílet na řešení hrozeb, které z nich pocházejí, včetně vyslání vojáků do operací mezinárodních organizací.
Tohle, kolegové, opravdu vy chcete udělat. Tady neexistuje žádné nebezpečí z prodlení! Tomu bych rozuměl. Když to počkalo tolik let, tak to ještě ty dva tři měsíce na pořádnou legislativní práci počká. Takže tady neexistuje žádný časový důvod! Normou, o které víme, že je špatná, ale my ji teď schválíme a pak ji opravíme. Jsme připraveni, máme dost energie, odvahy a síly k tomu, abychom si schválili věc, o které sami říkáme, že to je pitomost. Prostě jsme ve většině, tak to můžeme udělat. A pak to tedy možná opravíte. A vy prostě chcete schválit zákon, kde posíláte vzkaz občanské společnosti, že ji chcete naprosto nesmyslným způsobem regulovat a způsobit těm lidem potíže. Žádnou jinou logiku to nemá. Ale ten důvod tady neexistuje. S pravděpodobností blížící se jistotě se lesní školky po nějakou dobu - a tvrdím, že jakákoli doba je zbytečná - dostanou do právně nekomfortního až likvidačního prostředí. K tomu vy nám řeknete: no my nad tím budeme zamhuřovat oči. Proč chcete vytvořit situaci, kdy tady bude neprávní prostředí, nad kterým budete zamhuřovat oči? Jsme Poslanecká sněmovna! Jsme garantem kvality zákonů, které schvalujeme. Jsme garantem kvality legislativního procesu a z toho legislativního procesu byste si neměli dělat srandu.
Mám zde jednu faktickou poznámku.
Mobil má také tichý chod. Kdysi byla na Kubě tiskovka amerických novinářů, vzácná, s Fidelem Castrem. Co budete dělat zítra? Budu napravovat dnešní omyly... Skutečně má smysl znepokojovat velmi významný segment občanské společnosti? Jak známo, ve Sněmovně se může cokoli semlít, nemusí se rychle podařit novela toho zákona. Já myslím, že dnešní společnost je hodně rozčeřená, neklidná. Byť výzkumy říkají, že přesný opak je pravdou, já si to nemyslím. I ten moudrý Senát to neopravil tak, aby to odešlo v pořádku. To riziko je řádově menší, než když tady dojde k nenaplnění slibu pana Miholy.
A nyní s přednostním právem pan předseda Mihola.
Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já musím reagovat na své předřečníky. Jednak ty hodinky, docela dobrý nápad. A vím, že to druhé řešení je také řešení. Ne že není řešení.
Stanovisko Parlamentního institutu zpracované na základě posledního výkladu článku 43 Ústavy k vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území republiky konstatuje, že takto předložený návrh mandátu obsahující výše uvedené ústavní limity může být Parlamentem schválen, protože je v souladu s Ústavou. Návrh mandátu obsahuje zapojení České republiky do nové alianční mise Resolute Support v Afghánistánu. Primárním cílem této mise je dokončit výstavbu některých chybějících schopností afghánských ozbrojených sil. Její charakter je poradní, podpůrný a výcvikový. V průběhu roku 2014 plní naši vojáci v Afghánistánu již pouze podpůrné, čili nebojové úkoly, které budou pokračovat i v roce 2015 v rámci nové mise. Úkoly, které naši vojáci mají plnit v rámci mise Resolute Support, jsou pro NATO a pro úspěšný průběh mise prioritní. Je to ochrana sil, výcvik afghánských vzdušných sil, především. Výrazněji snižují počty svých vojáků ty země NATO, které stahují bojové jednotky, to bych rád zdůraznil, protože ty již nebudou mít v nové misi Resolute Support uplatnění. Složení českého příspěvku do mise Resolute Support má modulární charakter, to znamená, že velikost jednotlivých nasazovaných schopností již nelze dál zmenšit. Danou schopnost bychom totiž nemohli nasadit vůbec, čímž bychom spojencům způsobili vážný problém. Závěrem mi dovolte k tomuto úvodnímu slovu dodat, že nový generální tajemník Aliance se vyslovil o našem misijním působení velice kladně a označil Českou republiku za aktivního a seriózního aliančního partnera. Úplně na závěr si dovolím konstatovat, že tento návrh schválil Senát.
Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a slova se ujme pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, poté teprve zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji panu ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi.
Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Doporučuji Poslanecké sněmovně tento návrh na působení sil schválit. Děkuji za pozornost.
Nikdo jasně neřekl, kde je hranice, a nestanovil rozsah péče. Stejná pravidla by tak měl dodržovat jak ten, kdo poskytuje péči každodenní, tak ten, kdo vede dětský klub, který se schází jednou týdně. Jedná se o zavedení regulace, která všechny ostatní formy péče zapovídá. Ti, kdo takové formy péče poskytují, například organizace dětí a mládeže, jsou tak odkázáni na libovůli stavebních úřadů, hygienických stanic při rozhodování, zda uplatní regulaci stanovenou pro dětské skupiny, či nikoliv. Paleta činnosti s předškolními dětmi je velmi pestrá. Dále o různé kluby, ať již s přírodní tematikou, nebo městskou. Nezanedbatelné jsou kluby pro chudé děti, které provozují neziskové organizace. Zákon ignoruje pestrost a snaží se všechny aktivity naroubovat na paragrafy zákona. To je nereálné a v důsledku škodlivé. Odporuje to kultuře a tradici, na jejichž základě různá uskupení dětí vznikala v uplynulých dvaceti letech. Je to jen jeden z dalších příkladů, kdy stát není službou občanům, ale kdy občany dusí a ničí nesmyslnou regulací. Proč vyhánět lesní školky do betonových domů? Princip většiny těchto organizací je, že jsou děti v přírodě. Nikoliv v betonu. Problémem současnosti je dostat děti od počítače do přírody a stát chce tímto zákonem opak. Druhá věc, která si rovněž zaslouží spravedlivou kritiku, je postup, který v rámci tohoto zákona prosazuje koalice. Přijde mi to naprosto neuvěřitelné. Vládní koalice tu hodlá čachrovat s paragrafy, jak se jim zlíbí. Jak k tomu přijdou všechny dětské školky a organizace, které se starají o děti? Dosud tu bezproblémově fungovaly, a najednou jim chce do těchto činností někdo zcela nesmyslně zasahovat. Takový postup nemůžeme přece nikdo soudný schvalovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Protože tady bylo již mnoho k tomuto tématu řečeno, tak já své vystoupení zkrátím jenom na minimum, a to že z historie řeknu to, že původní návrh zákona byl zpracován již v roce 2013, byl schválen vládou, ale vzhledem k rozpuštění Sněmovny již nebyl přijat. Pro ODS byla nepřijatelná úprava, která odbornou způsobilost pečující osobě nastavila na určitý typ střední nebo vysoké školy v oblastech pedagogiky, psychologie, zdravotnictví či sociální péče. Velmi ožehavou a potom i rozhodující pro nás se stala problematika dobrovolnosti evidence, to jest, aby se poskytovatelé péče sami rozhodli, zda budou péči poskytovat v daném režimu, s výhodami a podmínkami, které zákon přinese. Klub ODS se rozhodl pro volné hlasování dle toho, jak bude jeden každý poslanec přesvědčen o zárukách ministerstva vyřešit trvale ochranu lesních školek.
Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto služby nebyly zaregistrovány, a proto jsme umožnili a přednesli pozměňovací návrh, který umožňoval volitelnou registraci. Přesto tento pozměňovací návrh byl vždy odmítnut ať již na výborech, nebo na plénu Sněmovny. S tím, že ministerstvo nesouhlasí. Zdá se mi, že státní byrokratický dirigismus postupuje krok za krokem a v podstatě ohrožuje i demokracii v této zemi, i když toto je oblast poměrně úzká. Mám k tomu opravdu jen velmi krátké vyjádření. Při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro sociální politiku, možná mimoděk, možná si neuvědomila paní ministryně na výboru, možná si neuvědomila, ale řekla větu: Děti patří státu.
Tak dobře. Oba body bude uvádět pan ministr Stropnický. K tomu druhému bodu bude potřeba ještě pana ministra zahraničních věcí Zaorálka a požádám o to, aby se připravili pánové Václav Klučka a Bohuslav Chalupa, kteří jsou zpravodaji těchto dvou bodů.
Jestli mají lesní školy problém vejít se do hygienických a dalších standardů, potom to není vina kodexu o dětských skupinách. Řešením může být zmírnění určitých vyhlášek Ministerstva školství a zdravotnictví. To ostatně ministři obou rezortů slíbili. Jenom na okraj. Problém vejít se do daných standardů měly lesní školy už dávno před projednáváním zákona o dětských skupinách. Ale budiž. O ničem jiném tento zákon není. Citelně chybí především kapacity pro děti do tří let. To je třetí nejnižší číslo v Evropské unii. Ten ovšem může využít prostředky z Evropského sociální fondu. Stát za to poskytne zaměstnavatelům i rodičům daňové zvýhodnění. Dětská skupina má ještě jednu přednost. Tou je flexibilnost. Existuje výzkum, který dokládá naléhavost řešení nedostatku předškolských zařízení. Podle agentury, které tu nechci dělat reklamu, se 71 % firem vyjádřilo, že po přijetí zákona bude podporovat péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách.
Faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Laudát. Další řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Alena Nohavová.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na rozdíl od mého předřečníka musím konstatovat, že zákon není dobrý. O jakousi nápravu se pokoušeli senátoři, návrhy neprošly. Nyní nám vrací zákon pan prezident. Já vás vyzývám, paní poslankyně a páni poslanci, k nepřijetí tohoto zákona, a to z několika důvodů, které zde na plénu několikrát již připomínám. Zopakuji je tedy ve stručnosti znovu, proč tento zákon nepřijímat. Ano, zákon se tvořil asi osm let, kdy skutečně byly problémy s neumístěnými dětmi v předškolních zařízeních. V současné době je ale tento zákon nadbytečný, protože porodnost klesá a problém s neumístěnými dětmi je pouze lokální. A tam, kde je potřeba zřídit dětskou skupinu, lze to uskutečnit. A to zdůrazňuji, že existují bez zákona. Zákon o dětské skupině, který zde máme schválit, má upravovat to, co vůbec nepotřebujeme. My zde mluvíme o alternativě k mateřským školám. Ale současná alternativa se při nedostatku finančních prostředků pro zřizovatele stane minimální závaznou normou a může ohrozit mateřské školy, a to ve smyslu transformace mateřských škol na dětské skupiny, čímž způsobíme zase další problémy do budoucna. Za další. Ale tuto změnu v současné době již provést nemůžeme. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové za její vystoupení.
Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Řeší to i firmy a vysoké školy tzv. firemními školkami, které mají určitá pravidla, které se zabývají vzděláváním, hygienické normy tady fungují.
Říká se tomu afghanizace naší armády. Protože naše armáda se v podstatě musela podřídit tomuto požadavku. A my se pořád tváříme, jako by se nic nedělo. Byli to předsedové dnešních parlamentních stran, kteří deklarovali, že přijmou brzy dohodu, že napraví tento stav. Jak to dopadlo, nevím, jestli všichni víme. Zadání bylo naprosto pregnantní a vojenští odborníci byli potěšeni, že konečně mohou pracovat na něčem, co považovali za rozumné, za smysluplné. Ten rozpor je docela značný. To je prostě pro mě opravdu nepochopitelné. A byl bych docela rád, kdyby pan ministr vysvětlil tenhle ten pro mě nepochopitelný matematický rébus. Ale to není to nejdůležitější. To, co mě ale znepokojuje na předloženém materiálu ještě víc, je absence toho, co se tady pokusil nepatrně vyretušovat pan ministr Zaorálek, a to je podle mě naprosto nedostatečné hodnocení bezpečnostních rizik. My víme, že se ta rizika vyvíjejí, mění se, objevují se nová, některá mírně ustupují, některá přetrvávají dlouhá léta. To hodnocení bezpečnostních rizik by tam podle mě globálně být rozhodně mělo. Víme, že rozpočet Spojených států na letošní rok je asi 850 mld. amerických dolarů, což je suma tak nepředstavitelná, že nemá ani cenu spekulovat, co je v ní všechno zahrnuto. A za ní následují další obrovské sumy v desítkách miliard dolarů od ostatních spojenců. Česká republika v těch přehledech v podstatě nefiguruje, protože tak malá čísla se tam obvykle neuvádějí. Když před časem Barack Obama, americký prezident, dostal Nobelovu cenu za literaturu...